Provedli jsme také některé další změny. Například jsme prodloužili úhradu lázeňské péče ze zdravotního pojištění a soustředili jsme se následně na zlepšení personální situace ve zdravotnictví. Přetížení zdravotních sester, přetížení lékařů, nedostatek lékařů v některých oborech poskytování zdravotní péče, což se dotýká zejména regionálních nemocnic. Problém je v tom, že jak zdravotní sestry, tak lékaři odcházejí. To, co lékaře více přitahuje, jsou privátní praxe. Protože v okamžiku, kdy máte privátní praxi, tak máte šanci na výrazně vyšší příjem, než když pracujete jako lékař v nemocnici. To, co nám také příliš nepomáhá, je úbytek absolventů či absolventek středních zdravotnických škol, který nastal v uplynulých letech. A přirozeně tím, jak se zlepšila situace na trhu práce, tak to vytváří mnohem větší konkurenci pro všechny lidi, kteří dneska ve zdravotnictví pracují. Klíčové opatření byla tedy finanční stabilizace. Ty platby v minulých letech nebyly valorizovány, a tím došlo k určitému podfinancování celého systému zdravotní péče. To znamená, kompenzovali jsme zdravotnictví výpadek prostředků, který nastal v důsledku zrušení poplatků ve zdravotnictví. Je to zatím nejvyšší zvýšení, ke kterému za poslední tři roky došlo. Na letošek se zvýšily tarifní platy o 5 % a já doufám, že to je jasný signál toho, že vládě záleží na tom, aby zdravotní sestry a lékaři v nemocnicích zůstali. Ale musíme se věnovat také tomu úbytku, který tady reálně existuje. Já jsem rád, že ministr zdravotnictví začal intenzivně jednat s paní ministryní školství Valachovou. V tuto chvíli se hledá cesta k posílení kapacit na lékařských fakultách, tak abychom byli schopni nabídnout více míst pro studium lékařských oborů. Poslední poznámka, kterou chci říci, je - musíme zajistit to, aby platy rostly také v těch organizacích, v těch nemocnicích, které jsou akciovými společnostmi. Ze zdravotního pojištění by na navýšení platů mělo jít příští rok zhruba 7 miliard korun.
Děkuji.

Proč se na to ptám?

Proto mě tedy zajímá to konkrétní zvýšení platů.
Ptám se vás proto, pane premiére, zda se Česká republika zařadí mezi země, které se budou snažit Velké Británii její odchod z Evropské unie zkomplikovat, či zda naopak budeme těmi, kteří budou usilovat o co nejtěsnější obchodní spolupráci. Děkuji za pozornost.
Poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, máte slovo.
Za druhé. Já myslím, že to není přístup, který bychom měli uplatňovat. Musíme k tomu přistupovat s chladnou hlavou, myslet na budoucnost. A můj názor je takový, že bychom měli udržet co nejtěsnější vztahy mezi Evropou a Velkou Británií. Pan poslanec už to zmínil ve své interpelaci. My tam máme samozřejmě obchodní zájmy. Británie patří mezi exportní trhy České republiky. Já jsem pro to, abychom je udrželi blízké i z bezpečnostního hlediska. Británie je součástí Severoatlantické aliance, my taky. To znamená, měli bychom i tady uvažovat o nějaké těsné kooperaci. A v konečném důsledku přece může existovat řada věcí, kde i po brexitu se dokážeme s Brity jako Evropská unie dohodnout na nějakém společném postupu vůči třetím partnerům. Máme na to docela čas, abychom se dobře na jednání připravili, protože Británie zatím neoznámila, že z Evropské unie vystupuje. Čekáme, že to udělá na přelomu letošního a příštího roku, a pak vlastně poběží ta minimální dvouletá lhůta, pokud nebude prodloužena, na to, abychom dojednali konkrétní podmínky pro vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Teď je důležité, s jakým návrhem přijde Velká Británie, protože jeden z důvodů pro brexit, který byl velmi často uváděn i na britské straně, byla snaha regulovat příliv zahraničních pracovníků, tedy i Čechů, na britský trh z jiných zemí Evropské unie. Čili čekáme, s jakým návrhem v tomto směru přijde Velká Británie. Takže potřebujeme, aby to byl vyvážený vztah. Ale musím říci, že na evropské úrovni se drží striktně stanovisko, že dokud Británie neoznámí formálně ostatním členům Evropské unie, že vystupuje z Evropské unie, tak nevedeme žádná jednání v rámci sedmadvacítky, kde bychom se připravovali na vystoupení Velké Británie. Prostě musíme počkat, až to Británie formálně oznámí. Je to její věc. My to za Brity nemůžeme ani vyřešit, ani je nemůžeme donutit k nějakému urychlení. Oni sami musí tuto věc formálně oznámit. Budeme využívat servisu Evropské komise, ale ty základní mantinely pro vyjednávání s Velkou Británií nemůže dávat Evropská komise, ale trváme na tom, aby to byla Evropská rada, která schválí zadání pro vyjednávání s Velkou Británií a bude celý ten proces kontrolovat.
Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Pane premiére, děkuji za jasnou odpověď i za následné vysvětlení. Jsem rád, že se shodujeme v tom, že s Velkou Británií bychom měli udržovat co nejlepší vztahy. O tom, kdo dělá chyby, jestli brexit byla chyba, o tom bychom asi polemizovat mohli. Já si myslím, že chyby, a fatální, dělá Evropská unie, ale to je na jinou diskusi. Takže děkuji za odpověď.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Můžeme se bavit o tom, jestli je tady nějaká vina, jestli se dá mluvit o tom, na čí straně je vina. Ale pak je důležité se podívat na to, jaký je výsledek. A je jedno, jestli byla větší vina na straně Britů, anebo Evropy. Součet je takový, že Evropa bude slabší a globálně bude slabší i Velká Británie. Prostě ten vliv Británie bude menší, ale současně bude také menší vliv Evropy bez Velké Británie. Takže těch negativ je tam skutečně velké množství. A myslím si, že to strategické oslabení Evropy jako takové je podle mě příliš vysoká cena, která byla zaplacena za to, že se Davidovi Cameronovi podařilo uklidnit poměry v Konzervativní straně před britskými volbami tím, že slíbil referendum. V té době to možná vypadalo jako inteligentní řešení, chytré řešení. Skotové se rozhodli v Británii zůstat.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Rykala. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedo, problém, o kterém se v poslední době hodně mluví, je zvýšení poplatků, které od příštího roku přichystal Ochranný svaz autorský. To vyrazilo dech řadě lidí, včetně představitelů obcí a nejrůznějších spolků, které se proti nárůstu, který je prostě skokový - co jiného je zvýšení v některých případech až o 50 %?-, ohrazují. A já bych chtěla jejich protest podpořit. Současně jsem přesvědčena, že protest několika stovek obcí, které se v této věci vyjádřily, si už určitě zaslouží pozornost vlády, a proto dnes svoji interpelaci směřuji nejen na pana ministra kultury, ale i na vás. V tom se asi shodneme, že ano? Otázka je, co se s tím dá dělat. Navýšení pravděpodobně má oporu ve stávajícím znění zákona. Je to tedy špatný zákon. A i špatný zákon sice musíme dodržovat, ale měli bychom se ho snažit změnit. Lépe řečeno musíme. Jak by se měl autorský zákon změnit, aby nedocházelo k takovým excesům, jakého jsme svědky? Jaká je představa této vlády? Co a kdy bude předloženo Poslanecké sněmovně, aby se zamezilo dramatickému a těžko ospravedlnitelnému navýšení autorských poplatků, které pořadatelům nejrůznějších společenských a kulturních akcí v obcích a městech hází klacky pod nohy? Děkuji za odpověď.
Děkuji.
Včera jsem se z tisku dozvěděl, že tuto stavbu čeká zdržení kvůli archeologickému průzkumu. Zdržení se však dala očekávat. Doteď jsme archeologický průzkum netendrovali, ale zadávali jej přímo muzeím. Nejasnosti tam jsou, protože s tím nemáme zkušenosti, přiznává šéf ŘSD Vebr. Věřím, že i pro ministerstvo je stavba jednou z priorit. Chtěl bych se tedy zeptat, jakou podporu mají pardubičtí silničáři, tedy ŘSD, od vás.
Děkuji panu poslanci, bude mu odpovězeno písemně.
Vážená nepřítomná paní ministryně, chtěla jsem se, pokud byste tady byla, zeptat na to, jakým způsobem urychlíte spravedlivou odměnu pro asistenty ve školách. Tohle je pěkné, vaše plány jsme všichni slyšeli. Ale běží první měsíc školního roku, kdy asistenti, pokud jsou placeni, tak jsou placeni na úkor ostatních pedagogů. Proto vás velmi urgentně prosím, abyste urychlila tenhle nesoulad.
Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Bendl svoji 25. interpelaci stáhl. Dostáváme se k 26. interpelaci.
Písemnou odpověď sice ocením, ale jistě chápete, že v polovině října už její hodnota bude nižší, než by byla hodnota vaší dnešní reakce.
Dostáváme se k poslední interpelaci dnešního dne.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chci se zeptat, zda a jak kontroluje Ministerstvo vnitra obsah dokumentů zveřejňovaných v registru smluv. Žádná ze stran touto smlouvou nezískává výhodu na trhu ani tuto výhodu neposkytuje. V takovém případě nemohou tyto údaje spadat pod definici obchodního tajemství. Vážený pane ministře, prosím o sdělení, zda s vámi a s Ministerstvem vnitra bylo toto stanovisko a doporučení Ministerstva zdravotnictví konzultováno.
Pan poslanec Petr Bendl své tři interpelace stáhl.
Dnešní jednání zahájíme bodem První interpelací, kterou bychom se měli zabývat, je interpelace Zdeňka Ondráčka ve věci pěstounské péče v České republice.
S přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.
Přeji krásný dobrý den. Písemné interpelace jsou jedním z hlavních nástrojů kontroly vlády Poslaneckou sněmovnou. Není příliš důstojné v tomto počtu ty věci projednávat.
Ale domnívám se, že ten postup Ministerstva životního prostředí odpovídá vzniklé situaci, a je zřejmé, že Ministerstvo životního prostředí této věci věnovalo dostatečnou pozornost a skutečně se snažilo zareagovat na to, co se odehrálo.
Děkuji. Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Není tomu tak. Prosím tedy dalšího v pořadí, a tím je pan poslanec Petr Fiala, aby přednesl svou interpelací na pana premiéra. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Naposledy se pochlubilo, že jsme v srpnu měli rekordní přebytek rozpočtu. To by samozřejmě byla výborná zpráva nebýt dvou věcí. Ale tou druhou věcí, a na to se chci zeptat, jsou vládní investice, které oproti schválenému rozpočtu i oproti skutečnosti loňského roku klesají. Oproti roku 2015 dokonce o 30 miliard korun za prvních osm měsíců. Můj dotaz, pane premiére, tedy zní, jestli jste spokojen s tím, jak vaše vláda investuje. A určitě se shodneme na tom, že investice jsou důležité.
Prosím, máte slovo.
Já si myslím, že tohle je skutečně vážný problém. Skutečně dochází k tomu... Když jsme připravovali rozpočet na letošní rok, tak se počítalo s kapitálovými výdaji zhruba 78 miliard korun. Čili počítalo se s tím, že ty kapitálové výdaje budou zhruba o 3 miliardy vyšší, než byly v loňském roce. Čili skutečné čerpání prostředků na investice v letošním roce může být nižší, než bylo v uplynulém roce. Já jsem rád, že jak operační program v působnosti Ministerstva zemědělství, tak také v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí již zahájil čerpání. Další operační programy už vyhlásily výzvy. Myslím, že jsme splnili všechny formální podmínky pro to, aby mohly být i propláceny finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. To znamená, že první věc, na které intenzivně pracujeme, je zrychlit čerpání prostředků z Evropské unie. Druhá věc. Současně urychleně připravujeme spuštění dalších velkých dálničních staveb. Současně se snažíme z hlediska jednotlivých rezortů, aby se dobře připravily na to, že bude účinný nový zákon o zadávání veřejných zakázek. To znamená, snažíme se garantovat, že peníze, které byly vyčleněny na investice, budou použity na investice, a průběžně budeme sledovat situaci v operačních programech, a pokud ty finanční prostředky bude zřejmé nebo bude velmi pravděpodobné, že nebudou v některém z operačních programů vyčerpány, tak chceme využívat všech možností k tomu, abychom realokacemi zajistili, že žádné finanční prostředky z evropských fondů nepropadnou. A úplně poslední věc, kterou chci k tomu říci.
Děkuji.
Já děkuji, pane premiére, že jste se k tomu problému otevřeně postavil, včetně toho, že jste uznal, že to problém je. Mě samozřejmě zneklidňuje i celková výše investic, kterou vaše vláda plánuje.
Takže ona je to opravdu velká hierarchie od Ministerstva zdravotnictví, naše vyhláška, následně kraje, následně obce. Proces povolování dopravních staveb je vždy velice komplexní a ta vyhláška je pouze jedním dílčím předpisem. Neřeší. Naopak, je to také naše priorita, zvlášť Ministerstva pro místní rozvoj, v oblasti stavebního zákona. Z vymezených aglomerací jsou nově vypuštěna některá katastrální území Prahy. Bylo to s nimi projednáno a vše to je ve vazbě na ten zákon o ochraně veřejného zdraví.
Paní poslankyně, chcete položit doplňující otázku? Je tomu tak.
Paní ministryně, děkuji za vysvětlení, aspoň pro mě moc polopatické nebylo. Je vidět, že ta problematika je složitá, a myslím, že úplně nesouvisí s předvolebním kláním, které momentálně probíhá. Chápu, že výstavba dálnic a ochrana zdraví prostě jsou obě dvě důležité věci.
Paní ministryně, budete reagovat?
Také je nutno poznamenat, že tato území neodpovídají právě danému ustanovení v tomto zákoně o ochraně veřejného zdraví v dané věci, to znamená, že se právě jedná o ta urbanizovaná území městského charakteru, která mají 100 tisíc trvale žijících obyvatel. Proto se mění i ta vyhláška. To znamená, kde to není, tak ta území vypadla z dané vyhlášky, kde všichni byli zvyklí, že byli v té staré, nebo stávající platné. Protože já chci mít nejdříve všechny připomínky, abychom to řešili komplexně.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Vážený pane ministře, v březnu letošního roku jsem se vás na tomto plénu dotazoval, v jaké fázi se nachází příprava zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Jsem potěšen, že jste dodržel slib daný v odpovědi na mou interpelaci a vaše Ministerstvo v květnu návrh zákona do meziresortního připomínkového řízení skutečně předložilo.
Děkuji, pane předsedající. Já si naopak myslím, že je anomálie, aby zdravotní sestry studovaly sedm let. Takže de facto to je velmi drahý systém na vzdělávání sester. To je jedna věc. Druhá věc. Co se týká délky vzdělávání i ve vztahu k EU. Já jsem měl tu možnost, že jsem byl Poslaneckou sněmovnou vyslán do Německa na služební cestu, a tam jsem se ptal náměstka ministra zdravotnictví. A ještě k těm asistentům. Nejsou na jednu stranu zaměstnatelní v menších nemocnicích, protože tam není, kdo by za nimi stál.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
On řekl, že to podstatné v jeho projevu zaznělo. Jenom prostě nebude povinná. Od nás téměř všechny sestry z nemocnice studují v Bratislavě na soukromé škole. Takže jenom tohle na okraj. A co se týče těch kompetencí, jestliže sestry volají, kompetence jim prostě udělí oddělení.
Jde také o to, že ty vysoké školy vychovávají povětšinou ošetřovatelské týmy. Já si dovolím říct, že jsou to ošetřovatelské terorizační týmy, které vymýšlejí neskutečné množství administrativy a papírů a zahlcují tím zdravotní systém.
Děkuji panu poslanci. Další do obecné rozpravy je přihlášená paní poslankyně Jana Hnyková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže vážené dámy a pánové, přeji vám hezké dopoledne. Já vás chci pochválit, pane ministře, že vy tady jediný sedíte. Tady je vidět, jaká je úcta právě k tomuto zákonu a k sestrám. Konečně k nám do Sněmovny dorazila novela zákona o nelékařských zdravotnických pracovnících, lidově řečeno novela zákona o vzdělávání sester. Poslanecký klub Úsvit - Národní koalice vítá tuto novelu zákona. Také jsem na ní pracovala. Na jedné straně se nám zkrátí vzdělávání sester a zruší se především nesmyslný kreditní systém, tzv. honba za kredity... Abychom splnili to, co máme, a mohly tu svoji těžkou práci vykonávat. Věřím, že nový kvalitní systém vzdělávání přivede do praxe sestry, které budou připravené, a že to jejich vzdělávání nebude mít vliv na jejich finanční ohodnocení a zařazení v katalogu prací. A já se tady zastavím u té trojkolejnosti. Ano, musíme říci, že tato novela nastavuje trojkolejnost vzdělávání. Já si myslím, že to v budoucnu problémy v praxi bude činit, protože už dneska sestry, které mají vysokoškolské vzdělání, si samozřejmě kladou vyšší požadavky na to, jakou práci chtějí vykonávat. Ale o tom už tady mluvil kolega Kasal i kolega Heger.